Sucho je důsledkem klimatické změny. My jsme si toho vědomi. Já myslím, že tandem ministr Brabec a Toman funguje velice dobře. Zajištění dostatku pitné vody pro občany, větší zadržení vody v krajině je totiž nejvyšším veřejným zájmem naší země. Klíčové jsou rychlé projekty, které přináší okamžitý efekt, takže nové zdroje pitné vody v obcích v podobě vrtů nebo jejich posílení, tůně, mokřady, rybníky, malé vodní nádrže, to jsou projekty, které udržují vodu v krajině a plní podzemní zdroje. Nový nebo kvalitnější zdroj pitné vody tak získalo 450 obcí, které získaly podporu ve výši 500 milionů korun. Z evropských prostředků je podporována také dostavba vodovodních sítí a přivaděčů pitné vody.
Tlačí je pouze dodavatelé telekomunikačních technologií a zlobbovaní politici. Vzhledem k neustálým kybernetickým incidentům na území našeho státu je kromě potřeby uvedené technologie ve hře i problematika kybernetické bezpečnosti.
Nyní má slovo pan ministr.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan Malý se opět mýlí. To je prostě věc, která jde od Spojených států přes Asii, přes Evropu. To podstatné je to, že je třeba budovat vysokorychlostní infrastrukturu. To není deklaratorní, to je fakt. My chceme postavit naši společnost na chytré infrastruktuře, na chytrých řešeních. Chceme ji postavit na výzkumu, na vývoji. Takže i z tohohle důvodu jsme - a snažíme se být v Evropě průkopníky. Je to úžasný projekt, který jim tam bezvadně funguje a je zaměřen na zrychlení dopravy. Která slouží pro nejenom rychlou výměnu informací a zpracovávání dat, ale která slouží k tomu, že budeme mít lepší sociální péči, že budeme mít, řekněme, lepší a pohodlnější dopravu a že se budeme moci v průmyslu skutečně věnovat těm nejnáročnějším technologiím a budeme moci se zařadit do těch hodnotových řetězců, které jsou například mezi námi a německými firmami.
Ale prostě to nebezpečí kybernetických útoků se nám rozšíří v podstatě na každý automobil, na každou ledničku, když to přeženu.
Pan ministr. Prosím.
A supervelmoci dneska zavádějí tyto technologie nejenom pro ekonomický růst, ale současně pro posílení bezpečnosti. My nevstupujeme do těch komerčních vztahů. Úkolem státu je vybudovat základy pro to, aby se ta infrastruktura mohla vybudovat, kterou pochopitelně budují komerční firmy, komerční instituce.
Váš čas uplynul. Pane poslanče, děkuji.
Zítra máme jednání s hejtmany, přijde pan hejtman Běhounek, který taky na to přispívá jako kraj. Já se ho na to zeptám. Zeptáme se pana Hamzy, jak to tam je. Samozřejmě ti organizátoři dostanou peníze za vysílací práva a tak dále. Ale určitě je tam ta ztráta, takže prioritně budeme řešit je. Ale je to samozřejmě jako složité.
Děkuji předsedovi vlády. A jako další svoji interpelaci přednese paní poslankyně Jarošová.
Vážený pane premiére, mám dotaz stran Lužické nemocnice v Rumburku, která je, jak jistě víte, v problémech. Bohužel momentálně je nemocnice v insolvenci a do konkurzu přihlásilo své pohledávky na 90 subjektů v celkové výši okolo 89 milionů korun. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Ale problémem bylo asi i špatné hospodaření. Proběhlo i několik jednání s Krajskou zdravotní, která by mohla Lužickou nemocnici převzít a začlenit ji do sítě svých zařízení poskytující v Ústeckém kraji zdravotní péči. A zde je kámen úrazu. Pokud nedojde k pomoci s oddlužením ze strany státu, neboť město Rumburk to patrně neudělá, pak se nepodaří zdravotní péči v Lužické nemocnici zachovat a 55 tisíc občanů zůstane bez zdravotní péče. Nemocnice bez pomoci a bez zásahu státu pomalu a jistě končí a občané a zbylý personál žijí a pracují v nejistotě. Nebo jakákoli jiná pomoc ze strany vlády s převodem pod Krajskou zdravotní?
Slovo má předseda vlády.
Já samozřejmě ten problém znám. A máme krajské, máme 13 krajů, protože kraj Praha de facto nemá žádnou nemocnici. A již v minulém roce se nám podařilo prostřednictvím zdravotních pojišťoven zvýšit platby za poskytované zdravotní služby. A taky kraj, ten radní místo toho, aby okamžitě telefonovali, tak ten šéf byl někde na dovolené. A potom bohužel došlo k tomu, že zkrátka ta nemocnice nedodržela tu dohodu a nemocnice se ocitla v insolvenci. Takže podle posledních zpráv ta insolvenční správkyně se rozhodla přistoupit ke zpeněžení konkurzní podstaty za velmi lukrativních podmínek pro případného nového poskytovatele a za vyvolávací cenu 63 milionů korun nabyvatel získá potřebné budovy a vybavení. A velkou výhodou je, že k novému poskytovateli může přejít i současně vysoce kvalifikovaný a spolehlivý lékařský a nelékařský personál. Zároveň je garantováno zachování velkorysých úhrad a smluvních vztahů včetně finanční podpory urgentní péče a bonifikace zdravotních služeb v poskytovaných oblastech s omezením dostupnosti. Já nevím, jak se jmenuje ten náměstek z VZP, ale já jsem tam seděl a on to slíbil. Všichni jsme byli domluveni. A my samozřejmě apelujeme, tedy já ne, ale asi ministr, nebo kdo sedí v orgánech, já nevím, aby... Tedy samozřejmě celý nabývaný majetek je očištěný od veškerých dosavadních dluhů. Takže získá aktiva.
Pan premiér se často vyjadřuje velmi razantně, velmi ostře. Pan premiér dokonce řekl, že se radši bude soudit a v nejhorším se bude dohadovat o sankcích. To jsou dost odvážná slova. To je známý Jevonsův paradox, který už v polovině 19. století tento anglický fyzik formuloval a který říká, že při efektivnějším využívání určitého zdroje naopak proti očekávání roste spotřeba té komodity, případně tedy i poptávka a následně pak nějaký dopad, který ta komodita má na okolí. Jak už jsem řekl, čeká nás Zelená dohoda pro Evropu. Jsou to všechno plány, které na papíře vypadají dobře, když se tam mluví o instalovaných gigawattech výkonových, ale pak, když se to řádně přepočítá na vyrobenou energii, tak skutečně jsme na zlomcích té potřeby, kterou máme, a to proto, že ty obnovitelné zdroje tohoto typu nejsou zdroji stabilními. To už poněkolikáté opakuji.
Nyní tedy v otevřené rozpravě se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Má pan kolega Zahradník nějaký návrh ke své interpelaci? Nejdřív vás všechny tedy odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám.
Údaje byly zveřejněny na webu MŠMT, každá škola je také našla v elektronickém systému pro sběr dat. Ze zveřejněných údajů na webu MŠMT si může každý zjistit, jaká částka byla ministerstvem ze státního rozpočtu přidělená, jednotlivé školy a školní družiny, kolik z této částky připadá na platy pedagogů a kolik na platy ostatních zaměstnanců školy, jaká částka připadá na nadtarifní složku platu pedagogů, neplatí pro základní umělecké školy a vyšší odborné školy, kolik pracovních míst je možné z těchto prostředků hradit.
Jenom ještě aby to pan premiér mohl dokončit. Pane premiére, jenom ta otázka ještě na konci, jestli byste mi odpověděl, jestli máte nějaký feedback zpátky od těch školských odborů, které se obávaly toho, že to nebude připraveno.
Tak prosím, pane premiére.
Já bych ještě dokončil - feedback je dobrý. Samozřejmě vždycky jsou obavy, ale já myslím, že se nepotvrdily. Následovat bude na jaře další kolo seminářů pro ředitele škol, aby si mohli dobře připravit organizaci výuky nového školního roku. Reforma financování je pro rok 2020 dostatečně finančně zajištěna.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane premiére, koaliční vláda ANO a sociální demokracie schválila a v listopadu loňského roku předložila Sněmovně zákon, jehož předmětem je zdanění poskytování vybraných digitálních služeb, které jsou realizovány na území České republiky. Je to reakce na neustále se opakující a nikdy nekončící debatu v rámci Evropské unie a OECD, jež se nemohou na společném postupu dlouhodobě shodnout. Proto jsme i my, stejně jako například Francie, Itálie, Rakousko či Velká Británie, přistoupili k řešení na národní úrovni. A musím říci, že toto řešení já osobně podporuji, podporuji digitální zdanění. To pravda je, určitě. Pane premiére, rád bych se zeptal na váš postoj k této věci. Souhlasíte osobně s návrhy prezentovanými paní ministryní? Poslanci rozpočtového výboru obdrželi od velvyslance Spojených států výhrůžný dopis. Domnívám se, že zde dochází k určitému vměšování do záležitostí České republiky jako suverénního státu. Děkuji.
Já vám děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Tak děkuji za slovo. No, my samozřejmě máme v plánu to projednat na koalici. Bohužel byly už asi dva termíny nebo tři termíny koalice a vždycky z nějakých důvodů byly prázdniny, nepřítomnost lidí. Měli jsme 3. února mít koalici, myslím 19. února, teď vlastně zase koronavirus, jsme to zrušili. Takže určitě to koaličně projednáme. Ten návrh samozřejmě není definitivní a může se změnit v rámci legislativního procesu. A samozřejmě znovu opakuji, že to bude předmětem jednání vládní koalice.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ta tisková zpráva o pokladním plnění ve tvaru, v jakém byla ještě do konce loňského roku, de facto tam byla dlouhá, dlouhá léta. Nechtěla jsem měnit strukturu jindy než od Nového roku, protože jsem si řekla, prostě něco tady jede, ať to dojede a uděláme jinou, moderní strukturu. Tu jsme udělali v lednu. Samozřejmě vyslechli jsme celou řadu kritických připomínek. Já jsem je akceptovala a ta únorová byla opravena o ty připomínky. Je tam absolutně všechno, navíc součástí této tiskové zprávy jsou struktura příjmů, struktura výdajů, podrobně, a součástí je sedm příloh. Sedm příloh. Pokladní plnění za leden až únor 2020, příjmy státního rozpočtu podrobně, výdaje státního rozpočtu podrobně a ještě celostátní daňové příjmy. A cokoli by kdokoli poptával navíc, obratem dostane. Čili ta zpráva je přehledná, je moderní a obsahuje všechny nezbytné údaje. Ministerstvo financí rozhodně nemá žádný důvod cokoliv tajit na rozdíl od sedmistránkového balastu, který stejně nikdo pořádně nečetl a kam se za ta léta nabalily informace, které vůbec do pokladního plnění nepatřily.
Prosím, máte slovo.
Za prvé. Pardon, dokončím větu.
Tak v té příloze ta srážková daň. Tam jsou všechny příjmy v té tabulce, která je přílohou, a tam stačí jenom dole se posunout a rozkliknout si tu přílohu. Nakonec jste se to dozvěděli. Máte v tiskové zprávě komentáře k příjmům, výdajům, podle mého názoru velmi podrobné. A v těch sedmi přílohách potom máte detailní. Ale zkuste si najít tiskovou zprávu třeba za loňský listopad, prosinec. Zjistíte, a upřímně si přiznejte, četl jste ty první dvě strany, tak jako všichni. A těch dalších sedm stran příloh byl balast, který s tím prostě nesouvisel. Vytvářel se... Já jsem hledala rok, kdy vznikl tento balast, a nikdo mi to nebyl schopen říct. Já jsem z toho udělala moderní přehlednou zprávu.
Přednese interpelaci na ministra zdravotnictví, který není přítomen, pan ministr Adam Vojtěch.
Vážený pane nepřítomný ministře, chtěla bych se zeptat, jestli vláda zajišťuje zvýšit dostupnost ochranných pomůcek. Vím, že jsem četla, že toto se snažíte zajistit pro lékařské prostředí, ale pro normální běžné občany to zkrátka není k sehnání. Takže se chci zeptat, pokud se tyto pomůcky vrátí zpátky do obchodů, bude je možno zakoupit? Takže prosím, ze strany státu jestli je nějaká snaha toto zlepšit.
Je tady 26 písemných interpelací. Z toho je 19, kdy se mě ptáte, jestli přijdu do práce. Chodím každý den. Chcete ho vědět? Včera jsem ještě v 11 hodin s Vojtěchem seděl v Průhonicích a řešili jsme koronavir. A co se týká té slevy, prosím vás, tak já vám to tu přečtu znovu. A dejte mi kuchařku, co jsem udělal špatně. My jsme dali slevy lidem. Takže vám to tu přečtu: Invalidní důchodci takový průkaz nemají. Nejdříve ho tedy musí někdo vytvořit, dotčeným osobám vydat a následně průběžně prolongovat na základě výsledků kontrolních lékařských prohlídek. Kdo a na základě jakých dokladů bude vydávat průkazy těmto lidem, prosím vás? Nemají, dobře to víte. Na všechny tyto otázky a řadu dalších bude potřeba nalézt odpověď ještě předtím, než bude rozhodnuto rozšíření slevy na tuto skupinu.
Pane poslanče, máte slovo.
Dneska jsem se tady obešel bez vás. Budou vydávat následně, a už to začalo, klimatické zákony, které by měly realizovat tu obecnou Zelenou dohodu.
Děkuji za dodržení času k otázce pro interpelaci. Pan předseda vlády odpoví na tuto konkrétní otázku.
Myslím, že pokud budete tolerantní, tak to můžeme vyřídit v rámci ústních interpelací. Je to naše priorita. A ta migrace - došlo na naše slova. V závěrech prosincové Evropské rady se Česká republika přihlásila k závazku klimatické neutrality potom, co jsme to v červnu odmítli. Jakmile bude posouzení dopadů dokončeno, právní rámec pro klima se novelizuje. Komise by mohla být zplnomocněna vydávat doporučení členským státům, jejichž počínání nebude v souladu se snahou dosáhnout klimatické neutrality. Členské státy by pak byly povinny taková doporučení náležitě zohlednit, v opačném případě budou muset objasnit důvody svého konání. Členské státy budou rovněž muset vypracovat a provádět adaptační strategie s cílem posílit odolnost a snížit míru zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu. Jelikož návrh vyšel včera, Česká republika zahajuje přípravu pozice v těchto okamžicích.
Máme k dispozici nějaké přesné analýzy, kolik nových učitelů nastoupilo v souvislosti se zvýšením platů učitelů oproti dřívějším letům? Nějaké přesnější srovnání? Máme přesné analýzy, kolik chce nastoupit do škol na místa učitelů, odborníků? A úplně na závěr.
Nyní tedy odpoví ministr školství Robert Plaga.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Panu poslanci děkuji za dotaz. Tak možná krátce, stručně, ale o to intenzivněji. A v této větě je obsaženo to předmostí odpovědi na vaše otázky. Vy jste se mě zeptal, jak zamezíme tomu, aby ten člověk, když to nedokončí, neputoval dál tím systémem. To, co mi tady chybí, ale je ten dlouhodobý náš spor - ten klíčový člověk v celém tom procesu je ředitel školy. Tedy tím člověkem, který je tam na výjimku. Není snad lepší, když ten ředitel školy je manažer, aby dostal a měl tu možnost do toho systému dostat člověka, který učit chce, dal mu uvádějícího učitele a v adaptačním období podporu na to, aby si dodělal pedagogické studium? Přece ten student by měl být motivován tím, že na pedagogické fakultě získává něco navíc oproti ostatním. Pokud pedagogická fakulta má strach, že to někdo bude obíhat, tak ten základní problém není problém státu, ale problém pedagogické fakulty, protože atraktivita toho studia asi - ale já pevně doufám, že to tak není - není příliš vysoká. Určitě je. Pracujeme na tom a konečně se to v posledních letech projevuje na těch skutečných penězích a na tom tempu růstu platů učitelů. Nesmí toto tempo přestat. Tam se shodneme.
Ano, prosím, vaše minuta.
Tak já děkuji za odpověď. Jestli odchází více absolventů tedy do školství, aby byla tady aspoň ta naděje. Já také bych chtěl předpokládat, věřit, doufat, mít naději. Ale co je psáno, to je dáno. A nic proti klíčové roli ředitelů. Jak to, že nás překvapí, že najednou chybí tisíce učitelů? To na to přišel někdo jako před týdnem, před měsícem, před rokem.
Ano.
To samozřejmě není problém, který by se tady náhodou objevil. To znamená, nebylo to překvapení. Ale z toho, že jsme to všichni tak nějak tušili, když chodíme na ty školy - a vy na ně chodíte, chodí na ně další poslanci, dostane se na ně dokonce i ministr školství, tak to tam vidíte.
Dobrý večer. Vážená nepřítomná paní ministryně, v oblasti informačních technologií vaše ministerstvo ústy vašich náměstků či ředitelů odborů neustále deklaruje snahu týkající se vzájemného datového propojení agend, které spadají do kompetence vámi řízeného rezortu. Nový jednotný informační systém rezortu práce a sociálních věcí bude oproti plánům o miliardu dražší. Pan náměstek doporučil zvolit nový model migrace dat. Můj dotaz zní: Jak pokračuje řešení problému nekonzistence dat v jednotném informačním systému práce a sociálních věcí, zejména problém migrace dat? Kdy byl projekt zahájen? A kdy hlavně skončí?
Tak. Pane poslanče, máte slovo.
Pěkné odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně.